Takže proto je to předvolební, proto to není materiál vlády, na rozdíl od těch kroků, které jste tady uváděl. Ale vy jste tady začal debatu o stavu veřejných financí. To je logika pana předsedy Sklenáka. Ale to logické není, to se na mě nezlobte. A když jsem řekl 50, 60 miliard mandatorních výdajů, tak jsem byl spíše konzervativní. A není to návrh vlády. A proto je to volební akce, proto je to věc... Je to legitimní. Jenom to chci pojmenovat pravým názvem. Já tomu tak rozumím. Je to návrh sociální demokracie. Já jsem jenom upozornil všechny kolegyně a kolegy, že mandatorní výdaje se jednoduše zvedají a velmi těžko se dávají zpět na rozumnou úroveň.
Nyní po bloku faktických poznámek se konečně dočkal pan poslanec Vilímec s řádnou přihláškou.
Snad jenom připomenu, co bylo cílem tohoto sněmovního tisku. Určitě nebylo cílem zvyšovat nároky na sociální dávky toho či onoho typu. Cílem bylo umožnit rychlejší čerpání rodičovského příspěvku a zrušit stávající horní hranici výše rodičovského příspěvku, těch 11 500 na kalendářní měsíc. To byla ambice vlády ve vztahu k tomuto sněmovnímu tisku. Co se stalo?
Naopak jsme vlastně pod průměrem. V mnohých ohledech velice striktní vůči tedy zaměstnavateli. Samozřejmě je tam velká ochrana zaměstnance. Agentury práce na toto reagují. Proto je zaměstnavatelé samozřejmě využívají. Není to jenom z toho důvodu, který je často uváděn, že jsou levnější. Není tomu tak a není to ani pravdou, že by byli zase tak zásadně levnější ti zaměstnanci. Oni prostě jsou v tom smyslu flexibilnějšího zaměstnávání. A myslím si, že tomu bychom zvláště v současné situaci neměli bránit. Nepopírám, že probíhá. Tímto my naopak ten šlendrián prohloubíme. Protože co se stane, pokud ty agentury zkrachují?
Další řádně přihlášenou do obecné rozpravy je paní poslankyně Jana Hnyková.
Děkuji za slovo. Explicitní vymezení diskriminačních důvodů, a to především v jejich doplnění nad rámec úpravy obsažené v antidiskriminačním zákoně, rozšiřuji o rodinný stav, příslušnost k politickým stranám a členství v odborové organizaci a organizace zaměstnavatelů. Mohla bych vám tady popisovat nejen své osobní zkušenosti, ale i zkušenosti našich členů Úsvitu - Národní koalice. Ale nepřišla jsem si sem stěžovat, přišla jsem měnit. Proto bych vás ráda požádala o podporu těchto pozměňujících návrhů.
Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně paní zpravodajky. Není zájem o závěrečná slova.
Zde ale říkám, už bylo řečeno, je to komplikované právě z důvodu načtení té legislativně technické úpravy.
Kdyby aspoň byl ten návrh zákona takhle napsán, tak by mohla být věta pravdivá. Vy už víte, jak to dopadne za pět a za deset let? Místo abyste jim říkal tak jako my: pokud chcete mít důstojné stáří, tak se nespoléhejte pouze na průběžný systém, protože to je málo, a hledejte jiné nástroje, kterými si vy nebo vaše rodina vám pomůže, až to období zasloužené penze nastane. Takže je to bezpečné. Vy jste pro budoucí penzisty neudělali vůbec nic. Vy jste jenom něco zrušili, tomu rozumím, měli jste to v programu, ten program jste realizovali, to nezbývá než uznat, že jste měli politickou sílu, abyste svůj program prosadili, ale místo toho jste nepřišli vůbec s ničím. Jasně dokumentovali, že i to vaše tvrzení "nikdo jiný kromě nás to nemá" - na jedno jste zapomněl, že to je na Slovensku, které velmi rádi používáte v různých jiných zákonech jako příklad. U nás to bylo docela jednoduché, protože pokud nabídneme víc možností, aby se lidé a zaměstnavatelé svobodně rozhodli, tak je to dobře. Vy tomu věříte?
Eviduji dvě faktické poznámky.
A to bude rozhodující moment, zda se ty nůžky nastaví směrem k tomu, aby se spravedlivěji valorizovaly penze starobních důchodců, či nikoliv. Ale chtěl bych tady reagovat na svého předřečníka s tím, že on přiznal jednu velice zajímavou věc.
A o takovéto věci mě by opravdu velmi zajímal názor ministra financí bez nějakých dalších dovětků, naprosto racionálně, pragmaticky.
Návrh nebyl přijat. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Chtěla bych uvést, že zde jsou předloženy celkem tři pozměňovací návrhy a že ke všem je kladné stanovisko a jsou poměrně zásadní, zejména způsob změny valorizace důchodů, protože je to taková změna, která je ve prospěch všech našich seniorů.
Samozřejmě, že tady pan předseda Sklenák bude opět tvrdit, že to není před volbami žádná snaha o jakési balíčky nebo dárečky pro voliče. Bude tvrdit, že dlouhodobě vláda tady zvyšuje důchody. Je to pravda, že se zvyšují dlouhodobě. Ale my tady myslíme, prosím pěkně, nejenom na ty současné, ale i na ty budoucí. Důchodovou reformu, už tady opakuji sama sebe vlastně také několikrát, ale nemohu než nezmínit, jste bez náhrady zrušili. Udělali jste pár kosmetických změn tzv. třetího pilíře, toho doplňkového spoření penzijního připojištění. To jste tam pár změn udělali. Co pro něj máte? Není tomu tak. Demografický vývoj je neúprosný. Vyhlídky jsou velmi bledé. Vím, že to je určité populární. Na druhou stranu je potřeba říkat i ty nepopulární věci. Kde na to vezmeme?
Tady bych ohledně valorizace skutečně doporučoval daleko odpovědnější debatu. Docela bych rád znal stanovisko ministra financí. Podává tak významný návrh zákona o rozpočtových pravidlech. A opět stanovisko ministra financí neznáme, pouze se ho dočítám někde v médiích. Protože to je přece základním vodítkem pro každého poslance, jestli například takovou změnu, takovou úpravu rozpočtových pravidel máme podpořit, anebo podpořit nemáme. My skutečně nebudeme hlasovat pro tento zákon jako celek, který v zásadě nic podstatného v důchodech neřeší a podle mého názoru naopak mnohé problémy do budoucna jen způsobuje. Děkuji za pozornost.
Přečtu zrušení omluvy. Pan poslanec Grospič ruší svou omluvu z dopoledního jednání, dostavil se na jednání Poslanecké sněmovny.
Budu mít jenom pár dotazů prostřednictvím předsedajícího. Já tady zmíním pár čísel, protože několik čísel už tady během dneška zaznělo. Když se podíváme na rok 2010, tak už je to 338 miliard korun. A je zřejmé, že podobnými dílčími pozměňovacími návrhy tomu trendu nepomůžeme, ale naopak ho prohloubíme. Protože je zřejmé, že demografický trend je neúprosný a ta čísla se dále budou zhoršovat a výdaje na penze budou ubírat více a více prostředků ze státního rozpočtu. Může se stát, že jednání o rozpočtu bude v budoucnu naprosto zbytečné, protože mandatorní výdaje budou tvořit drtivou část toho rozpočtu a Poslanecká sněmovna, respektive ministr financí nebude mít cokoliv přerozdělovat. Mohli bychom k ní být stejně kritičtí a stejně tvrdí, jako jste byli vy k penzijní reformě, kterou provedla předchozí vláda. Nicméně Potůčkova komise neudělala vůbec nic, než že - Vůbec nezpochybňuji to, že senioři jsou skupina, které bychom přidávat měli. Tak nám to řekněte férově, že penzijní reformu nechcete dělat, že chcete zvyšovat daně, a řekněte nám, jestli to budou daně majetkové, nebo jestli budete zvyšovat dál už tak vysoké odvody, které zatěžují naši práci. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky. Nejprve vystoupí pan poslanec Svoboda, připraví se paní poslankyně Pekarová. Dobrá, pan poslanec Svoboda ruší svou přihlášku. Nyní eviduji přihlášku s přednostním právem, pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. Tak zkusme trošku zrekapitulovat toto volební období, a co tato vládní koalice udělala v oblasti důchodů. Založila si komisi na zrušení druhého pilíře, tam si to prohlasovala ve spolupráci se stranou KSČM a to je vlastně všechno. Pak se drží svých osvědčených receptů a toho okřídleného "zdroje jsou". Nejsem schopen v této chvíli odhadnout výsledky jednání, které vůbec neproběhlo. Ale vy jste tím pohrdli, takhle jste to odhodili a žádnou debatu jste s námi nevedli.
Ptám se, kdo má nějaké připomínky či jiné návrhy k proceduře. Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Návrh byl přijat. Stanovisko garančního výboru?
Já tady žádné nevidím.
Ony byly načteny až teď paní Hnykovou.
Takže souhlasí paní ministryně a už ví, s čím souhlasí. Vyjádřila k nim souhlas stejně jako paní ministryně.
Děkuji.
Stanovisko, prosím. Návrh byl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko.

A stanovisko - bez stanoviska.
Návrh byl přijat.
A stanovisko je doporučuje.
Návrh nebyl přijat.
Děkuji. A stanovisko je - bez stanoviska.
Návrh byl přijat.
A celý tento navržený bod se ruší.
Pan předseda vlády, který byl ministr financí, aspoň v tom dalším volebním období tvrdil, že on pro takové změny nehlasoval. Rozumím tomu, že se na daňové zvýhodnění připadající na jedno dítě trochu pozapomnělo. Ale pak by mělo být to přechodné ustanovení aspoň stanoveno obdobně jako v těch daňových zákonech, což také není. To znamená, to je prostě tvořivost, která není ani profesně dobře vyargumentována. Jsou tady návrhy na rozšíření nároku na pohřebné. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Skopeček. Prosím, pane poslanče.
A byla to nedostatečná investiční činnost této vlády, která znamenala pozitivnější vývoj veřejných financí oproti minulosti. Podívejte se jenom na to, jak se vyvíjejí úrokové sazby po tom, co skončily devizové intervence. To je také věc, u které jste se chlubili, že je to výsledkem dobrého hospodaření této vlády, že nám klesají úroky. Je zkrátka vidět, že veřejné finance strukturálně zdravé nejsou, podléhají ekonomickému cyklu a výsledek hospodaření státu vždy bude odpovídat tomu, jaký ekonomický růst jsme měli.
Rozumím argumentům, když někdo říká: ale ten rodičovský příspěvek není nějaká odměna za dítě, ale je to náhrada mzdy za to, že ta žena nechodí do práce. Takže tohle je podle mě jediná přijatelná alternativa, kdy těmto rodičům s vícerčaty můžeme pomoci. Takže prosím vás o podporu. Podporuje to i klub dvojčat a vícerčat. Děkuju za podporu.
Musím vás pochválit, že jste nezneužil svého přednostního práva. Počkal jste si, až na vás vyjde řada. Nyní s faktickou poznámkou paní zpravodajka Pastuchová.
Opět musím reagovat na vystoupení pana ministra, protože musím znovu zopakovat, že rodičovský příspěvek, jak řekl on sám, je na potřebu rodiče, který přestal pracovat. Na potřebu dětí stát přispívá formou jiné dávky státní sociální podpory - přídavkem na dítě. Myslím si, že vzhledem k dopadu, který by to mělo na státní rozpočet, by bylo vhodné toto řešit na úrovni koaličních partnerů, a nikoli tímto pozměňovacím návrhem.
Ona má pravdu v tom, jak už jsem říkal, není úplně logické to dávat do rodičovského příspěvku, nicméně ono to ani nikam jinam dát nejde. Co se týče přídavku na děti, máte pravdu. Ale přídavek na děti je pro děti do 6 let 500 korun. To znamená, tu nevyváženost, tu nespravedlnost to absolutně nevyřeší. Je to věc, která se řeší už velmi dlouho. Už velmi dlouho několik různých poslanců napříč různými politickými stranami v průběhu různých funkčních období to slibovalo, že toto vyřeší. Nikdo to neudělal.
Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak prosím, paní zpravodajko?
Ano. Vypořádali jsme se se všemi návrhy a nyní bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Ale předtím ještě se o slovo hlásí s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Já mám jenom jednoduché upozornění. Občas, když opozice nebo my něco navrhujeme, tak vystoupí někdo z vládní koalice a říká pozor, pozor, to je přílepek. Tak jenom si řekněme o čem ten zákon byl na začátku. To byl zákon, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře. A my jsme dneska schválili pozměňovací návrhy zákonů o veřejném zdravotním pojištění a o zákoně daně z příjmu.
Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je proti? Návrh zákona byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni i paní zpravodajce za vzornou spolupráci.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych se krátce vyjádřila k tomuto vládnímu návrhu zákona, který i v souvislosti se současnou situací na trhu práce...
Ano.
Teď v současné době probíhá několik i docela mediálně sledovaných kauz, které se často právě i s tímto zákonem snaží někteří spojovat, protože se týkají agenturního zaměstnávání agenturních zaměstnanců, často cizinců, kteří jsou zaměstnáni tedy v České republice právě přes agentury práce. Tak tam si myslím, že už se jedná o úplnou likvidaci. Zpřísňuje pokuty za porušení pravidel a především zavádí pro všechny agentury povinnost složení pětisettisícové kauce. To by mohlo být problematické pro menší agentury. Ti s novelou souhlasí." Naopak zástupci malých agentur, které působí většinou v okresních i menších městech, se obávají likvidace. Nelegálních zprostředkovatelů se změny nedotknou," tvrdí naopak prezident Asociace pracovních agentur Radovan Burkovič. Vyjdeme vstříc těm velkým hráčům. Jim půjdeme na ruku. Oni si ten trh hezky rozdělí, rozparcelují, bude jich tady jen několik málo. A pokud se tedy rozhodnou v tom pokračovat dál, tak už budou muset pokračovat jako nelegální agentury. Co to způsobí, je asi jasné. Budeme tady vlastně ten problém s těmi, kteří obcházejí zákon, spíše prohlubovat. Myslím si, že toto je neúměrné. Proč vůbec máme tolik agentur?
Hlavním důvodem onoho druhého dodatku Ústavy Spojených států nebylo zajištění vnitřní bezpečnosti pomocí zřizování jakýchsi lidových milicí, ale po špatných zkušenostech s britskou vládou v amerických koloniích z hlediska práva občanů na zbraň a sebeobranu, tedy práva na svobodu, byl druhý dodatek zaveden jako pojistka proti zvůli jakéhokoli státního zřízení, a to i do budoucna. I přes rozvinutou a tradiční tzv. zbraňovou kulturu ve Spojených státech nemají ve Spojených státech k druhému dodatku ústavy zavedenou žádnou komplexní jednotnou a kvalitní právní normu upravující nabývání zbraní občany, tak jak to upravuje náš zákon o zbraních a střelivu. To může být i důvodem toho, že se zbraň dostane do správných (?) rukou a nastávají ony tragédie. Nelze však tvrdit, že toto je chyba ústavního principu práva držet a nosit zbraň. Drtivá většina tzv. šílených střelců, teroristů a vrahů se dostala a dostává ke zbrani vždy nelegálně, a to díky černému trhu, anebo zneužitím zbraně ukradené. Jak jsem již několikrát zmínil, právě tomuto u nás zabraňuje a tuto problematiku dokonale ošetřuje náš mimořádně zdařilý zbrojní zákon, díky němuž jsme oficiálně šestou nejbezpečnější zemí na světě a kriminalita páchaná se zbraní, tedy střelnou zbraní, je statisticky zanedbatelná. Další z argumentů proti tomuto návrhu. To zde bylo i zmíněno mými předřečníky. Je zde vidno nepochopení nejdůležitějšího poslání ústavní změny a tím je ochrana před směrnicí Evropské komise. Z pohledu institutu nutné obrany má samozřejmě už dnes legálně ozbrojený občan právo bránit sebe a své okolí střelbou v případě jasně útočícího pachatele nejen teroristického činu. Další z argumentů proti je, že není nutné do Ústavy zasahovat, jelikož proti směrnici Evropské komise podáme žalobu u Evropského soudu. Toto považuji za jakýsi v podstatě alibismus, jak si to nerozházet s občany a současně dělat, že něco děláme. Osobně jsem spíše skeptik a myslím si, že u Evropského soudu podle současné právní úpravy moc šancí nemáme.